První je pan předseda Marek Výborný a po něm pan předseda Marian Jurečka.
Nejprve tedy návrhy z grémia. Nevnímám, že by někdo z lavice namítal. Zaznamenávám zájem o odhlášení. Kdo je proti? Další jsou tedy návrhy, které byly předneseny dnes. Nejdříve musíme vůbec na program, a pak bychom případně, když projde, hlasovali pevné zařazení tak, jak bylo navrženo. Návrh nebyl přijat, tudíž nemáme možnost hlasovat ani o pevném zařazení. A předřazení se týkalo bodu č. 22, konkrétně tisk 25, který pan Okamura navrhuje zařadit jako první bod dnešního jednání. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se zařazením bodů 65 a 66 pevně na program. A nyní je tady návrh, který přednesl pan předseda Výborný.
Děkuji za slovo.
Kdo je proti?
Krásné dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V tuto chvíli vidím, že s přednostním právem se hlásí předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO paní Alena Schillerová.
Tím, že ukážete na někoho jiného. To jste tady ukazovali čtyři roky. A my rádi všechno vysvětlíme, není problém. Otevřete rozpravu. Ale pojďme se vrátit k meritu této schůze. Tím se nevyviníte. Tím jste nevysvětlili, proč vám toto nevadí. Proč prostě jste v pohodě, takzvaně. Radši tady házíte nějakými nesmyslnými miliardami, abyste odvedl pozornost. Já tomu rozumím. A rozhodně to není v souladu s tím, co jste celou dobu hlásali. Tak a teď k tomu, co tady říkal pan předseda Rakušan. Já v žádném případě bych si netroufla stylizovat se do někoho, kdo tady posuzuje porušení zákona. K tomu máme soudy, orgány činné v trestním řízení. Já věřím, že když oni zjistí jakoukoliv pochybnost, tak se tím budou zaobírat. Takže já o to nemám strach. Nechávám bez povšimnutí tu vaši poznámku o nějaké synchronizované informaci. To jsem vůbec nepochopila, co jste tím myslel, jestli jste měl na mysli dnešní informaci na serveru Seznam, tak nevím, který politický subjekt byl víc předmětem sledování a informací tohoto serveru než hnutí ANO. Takže jste se tam dostali poprvé a už je z toho hrozně zle. Ten zákon o ozbrojených složkách má pevná, jasná pravidla. Ono se tam jen tak nedá nějaký kamarád dostat z ulice. Ale ani si nemyslím, že byste mohl zasahovat nějak přímo do trestních řízení, nepředpokládám to, já si to neumím představit, že bych někdy do něčeho zasahovala, co bylo mimo moji gesci v rámci Ministerstva financí, takže vůbec vás z toho nebudu podezírat. Ale ony jsou jiné problémy. A to už je prostě nebezpečný střet zájmů. Víte, vy jste si tady postěžoval, že vlastně jste nemohl vědět o žádném porušení zákona. Já tomu rozumím, já to i chápu jako právník, jako člověk. Já si myslím, že za celou dobu, co byla ministryní, já jsem nezaznamenala, sedávaly jsme blízko sebe, často jsme spolu jednaly, nezaznamenala, že by byla nějakým ohrožením nezávislosti justice. Já to mám jenom z veřejných zdrojů a z médií. To znamená, že víte, to je to, o čem mluví můj kolega Patrik Nacher, který by tady určitě teď vystoupil, kdyby byla otevřená rozprava, to je ten jeho dvojí metr. A já si nemyslím, že jste to úplně vysvětlil. A že říkáte, že firma REMA není jenom nezisková, že má i nějaké jiné zdroje financování a z těch vám poskytla, vždyť přece to už je něco tak nepříjemného pro vás, nepříjemného, ta pachuť, obrovská pachuť, že bych vždycky na vašem místě se snažila obejít takový problém obloukem a rozhodně peníze vrátit.
Také děkuji. Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí s přednostním právem k pořadu schůze. Vidím pana předsedu hnutí ANO pana Andreje Babiše.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, já jsem vůbec nechtěl vystupovat. Nemocnej Babišem. Já vůbec nechápu, o čem mluvíte. Takže pan Michálek lže normálně. A nevím, proč lže. Takže hnutí ANO to má v pořádku, věřte mi. A zase útočí, zase o mně mluvil. Já nechápu, proč o mně mluvíte tady, pane ministře. Pan majitel ale posílá prachy na Kypr. Takže tady už nemůžete říct, Seznam, který vám pomohl vyhrát volby, že bych ho ovlivňoval. Asi ne. Tak já nechápu, proč zase na mě útočíte. Já jsem vůbec nechtěl vystupovat. Ale nenechám si to líbit. Takže ta podstata celého toho, těch věcí, je někde úplně jinde. A já vám to teďka vysvětlím. Takže to, co argumentuje pan ministr, že IČO a ztrátové firmy, to není podstatné. Podstatné je to, jestli ty peníze z Kypru jsou peníze, které pocházejí z nějaké trestné činnosti. Jestli jsou to ty peníze, které možná tehdy někdo vypral a pustil je přes Kypr. Takže dotaz je jednoduchý: kde vzala paní Michaliková peníze na půjčku firmě svého muže - ale oni to mají společně - které z Kypru poskytovala, a kde ty příjmy zdanila? Nakonec pan Michalik přiznal, že to údajně patřilo paní Michalikové. To bylo v roce 2008 a potom vlastně tehdy už také pan Michalik byl lídr vaší kandidátky, ale potom ho pan Kalousek stáhl, takže už nekandidoval. Teď se to opakovalo. Proč vládní hnutí STAN je financováno z daňového ráje Kypru? Kdo je vlastníkem všech kyperských firem, které financují STAN. Kdo je vlastníkem jejich matek? Kdo jsou koneční vlastníci? Firma Geosan vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Pražské ulice v Kolíně. Ten je všude u vás, ten Kypr. Na mě se tady útočí ze všech stran dlouho, já jsem všechno ukázal, já jsem všechno zdokumentoval a teď je řada na vás. Odkud vzala paní Michaliková tolik peněz z Kypru? A potom se to všude objevuje, ten Kypr. Tak to je všechno. Takže prosím vás, zkuste vysvětlovat věci a přestaňte na mě útočit.
Já už jenom dvě věty. Já už to nechci zdržovat, protože po vyjádření pana poslance Babiše - musíme si na to oslovení zvykat - je to už trochu legrační. Všimli jste si prosím vás někdo tady na Malostranském náměstí takových těch kontejnerů, kolem kterých chodíme všichni, když se opravovala fasáda tady? Tak prosím vás, fasádu Sněmovny nám opravovala kyperská firma Geosan. Tady teď asi ten poslední rok, jestli jste si toho všimli. Je to stavební firma. A když už o tom pan poslanec Babiš hovořil, my jsme té firmě Geosan v Kolíně, a to je doložitelné, doteď za tu zpackanou zakázku nezaplatili a k tomu nám vyhotovovalo posudek ČVUT, podepsán panem děkanem, a bude to řešit lednové městské zastupitelstvo. K ničemu nedošel ve svých závěrech. A zase, umělé spojování podnikatelských aktivit paní Michalikové s těmi dary, které transparentně teď přišly na náš účet od jasně definovaných právnických osob.
Děkuji. Takže pan předseda hnutí Andrej Babiš. Pane předsedo, máte slovo.
Pane ministře, s tím FAÚ to máte popletené. Víte, jak to je? Já jsem tam byl jednou v životě. A potom všichni měli strach, že budu dělat stejné věci, to jsem nedělal. Tak vznikl tady výbor na kontrolu FAÚ, tady ve Sněmovně. Takže ono to bylo jinak. Ten policista, který vyšetřoval toho Michalika tehdá, aby ho dobře vyšetřil, byl povýšen, takže to nevyšetřil.
Děkuji.
Demokracie je i o schopnosti naslouchat jiným názorům, dokonce i názorům, které nejsou lichotivé. A není to poprvé, co jste reagoval na jiné názory tím, že své kolegy tady před námi všemi, před televizními diváky, před našimi rodinami označujete hanlivými nálepkami a urážkami. To na půdu Poslanecké sněmovny nepatří. Konkrétně je to disciplinární delikt. Takže vás žádám, abyste se toho zdržel do budoucna.
Nyní s přednostním právem... nehlásí se nikdo, ale s přednostním právem tady mám přihlášku předsedy hnutí SPD Tomia Okamury.
To je první závěr, který tady je. Prostě to neřekne. Neřekne to, kdo je sponzoruje. Prostě ne a ne a ne. To je výsledek dnešní schůze. Protože když to nechcete říct, tak je to potřeba vyšetřit. A my zítra to navrhneme jako první bod zítřejší schůze Poslanecké sněmovny a bude to samozřejmě o hlasování. Dále bude se snažit odhalit tu zastřenou strukturu kyperských firem, aby lidé věděli, z jakých činností a od jakých podnikatelů ty peníze pocházejí. Protože - v uvozovkách - pan čistý, Vít Rakušan, to prostě nechce říct. Nechtějí to odhalit, nechtějí to přiznat. Protože nemají čisté svědomí. Takže to je náš závěr a takové budou naše kroky zítra.
Také děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, tak nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu schůze. Všechny vás odhlásím, poprosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. A já nyní připomenu, o čem budeme hlasovat. Takže já v tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat a pořad schůze nebyl schválen. Tímto končím jednání dnešní schůze. Tím, že nebyl schválen tento pořad, připomínám ještě - ano, hlásí se, pan Farský.
Jenom pro stenozáznam.
Ještě Radek Vondráček.
Ale to už je příběh vedlejší, který mi popravdě nepřísluší komentovat. Považoval jsem za správné to říct v kontextu toho, co zde padlo už od paní vicepremiérky Schillerové a od jiných poslanců.
Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Tomio Okamura a připraví se s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek.
To je otázka číslo jedna. To je jedna z klíčových otázek. Takže řekněte, kdo je koncovým majitelem, tedy fyzickou osobou, případně fyzickými osobami, které vlastní ty kyperské firmy, které sponzorují hnutí STAN. To jsou dvě otázky. Vy jste tady na ně neodpověděl, takže znova je opakuji. Jste ministr vnitra, jste vládní strana, aby lidé věděli, kdo vás sponzoruje, v čem podnikají a co je tím jejich cílem tedy. A k tomu bych dodal třetí věc. V minulém volebním období jste prosazovali zákon o skutečných majitelích, tak proč ho najednou neprosazujete? Proč najednou nejdete příkladem? A otázka je také na Piráty. A vám to nevadí jako Pirátům, že není jasné, kdo vám sponzoroval kampaň? Nebo sponzoruje ještě třeba? Takže vám nevadí, že váš partner, že váš koaliční partner, který také přispíval na vaši volební kampaň z těchto peněz, že přišly na váš účet... No tak kroutíte hlavou, tady pan Michálek kroutí hlavou, takže vám nevadí, že není jasné, kdo sponzoruje kampaň, kdo sponzoruje vašeho koaličního partnera hnutí STAN? Vždyť vy jste také mluvili o zákonu o skutečných majitelích, tak proč teď mlčíte? To jsou ty klíčové otázky, takže na ně odpovězte, jestli máte čisté svědomí!
Děkujeme. Prosím, máte slovo.
To jsme dělali už včera. Pirátská strana dlouhodobě prosazuje čisté financování politiky. Jsme přesvědčeni, že jedině tak mohou politické strany splnit svůj hlavní úkol v demokracii, tedy sloužit všem občanům. Strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. A je samozřejmě fakt, že v některých případech se to zjistí pozdě, dodatečně, protože ne všechny problematické údaje jsou dostupné, a v takovém případě je potřeba zjednat dodatečně nápravu. Zastáváme stanovisko, že ve sporných případech by bylo vhodné peníze vrátit. Nemyslím si, že tento morální postoj je věc, kvůli které bychom tady měli celý den schůzovat. Důležité je doplnit, že pokud chceme k té záležitosti přistoupit spravedlivě, měli bychom měřit všem stejně, aby nebyl dvojí metr, jak říká můj kolega Patrik Nacher. To znamená 41 milionů korun od trestně stíhané osoby nebo společností, které vlastní. Je tam 153 navázaných společností. Já budu první, kdo podepíše návrh zákona, který ještě více zprůhlední financování politických stran. Pojďme to udělat klidně společně, nemám s tím vůbec problém. Ale je potřeba, aby se na tom podíleli všichni, všichni stejnou měrou, abychom opustili tohle pokrytectví, kdy někdo vidí třísku u svého bližního a nevidí trám ve svém vlastním oku.
Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové, já jenom ve stručnosti odpovím na dvě otázky, které tady padly. Nejprve na pana Okamuru. Vážený pane kolego, nemáme žádnou zastřenou strukturu. To musím bohužel znovu zopakovat, že máme i podle našich externích právníků jasně ověřeno, že dary od našich podporovatelů jsou v souladu se zákonem o financování politických stran a hnutí. Nic jsme neporušili, a pokud se domníváte, že ten zákon je nedostatečný, připojuji se k výzvě Jakuba Michálka, pojďme ho změnit. Pokud se vám v minulosti zdál nedostatečný a toto není jenom účelový útok na hnutí STAN, mohli jste tak učinit. Pokud vím, neučinili jste. Pak se pan poslanec Havlíček ptal na firmu REMA. Tu jsme taktéž prověřovali. Firma REMA není výlučným provozovatelem kolektivního systému, má i jiné obchodní činnosti.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, blíží se konec pauzy. A ta přednostní práva jsou nyní v následujícím pořadí. Je přihlášen pan poslanec Karel Havlíček, potom pan předseda Tomio Okamura a pak jsem vnímala, že se hlásil pan předseda Jakub Michálek. A to by byla nyní zatím všechna přednostní práva. Byla se zde osobně omluvit paní předsedkyně poslaneckého klubu ANO, že má na 45 minut pracovní jednání, mám to tu tak poznačené. A nyní prosím, pane poslanče Karle Havlíčku, vaše...
Dobrý den ještě jednou všem. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych k tomu řekl pár slov. A úvodem musím říct, že mě nesmírně mrzí ten dvojí metr, který je. Ale proto jsem tady nevystoupil, jenom to říkám na dokreslení situace. Někdy ten daňový ráj nevadí, někdy ten daňový ráj vadí. Ono to už tady dneska padlo a já to nechci opakovat, protože si myslím, že tady bylo to podstatné řečeno. Ta pohledávka je v nominální hodnotě 581 milionů korun. Tehdy nicméně byla upřednostněna firma jiná, jmenovala se ASEKOL, ale to není to nejpodstatnější.
Takže to je moje otázka. Ano, a v podstatě myslím, že jinak všechno bylo řečeno. Programové důvody i tyto další důvody jsme probrali, a já bych tedy požádal ministra Bartoše, aby to upřesnil.
Poslouchal jsem, dělal jsem si poznámky. Nedojde samozřejmě na všechny, to tady teď už dělat nebudu, za to se předem omlouvám, ale aspoň některé. Nemohu se především ztotožnit s názorem opozice, podle níž předáváte zemi ve výborném stavu. Já jsem přesvědčen, že je to právě naopak.